Jsme dlouhodobě zastánci svobodného projevu.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Pro ty, co z dálky nevidí: tento příspěvek porušuje naše zásady komunity . Potom je tam ještě podrobnější tabulka: dočasně vám byla zablokována možnost přidávání příspěvků. A teď tedy k tomu - doufám, že se mně nebudou mlžit brýle. Dámy a pánové, základním principem skutečné demokracie je svobodné vyjadřování názorů občanů, a to ať v ústní, nebo písemné formě. Chápu a souhlasím, že tato svoboda nemůže být bezbřehá. To, kdy ve svém projevu překračujete určité meze, je jasně definováno zákonem. Není třeba vše vyjmenovat, je to skutečně definováno zákonem. Nyní se volně přesunu k jádru pudla, jímž jsou internetové sociální sítě, různé blogy a další veřejná internetová média. Mažou a blokují nepohodlné názory jako na běžícím pásu. Je to cenzura, se kterou si nezadají ani nejvyspělejší totalitní režimy. Možná si říkáte, že přeháním. To říkání se mi objevuje denně už čtvrtý den a já jsem si jist, že jsem nic protizákonného nezveřejnil. Kdyby mi něco podobného řekl někdo před týdnem, tak bych mu prostě nevěřil. Někdo možná řekne: sociální síť, to je toho. Jenže pro mě je to zásadní kontakt s občanem, a to právě v době, kdy veřejnoprávní média neplní svou roli tak, jak by měla. Ano, podal bych trestní oznámení nikoli na neznámého pachatele, ale na pachatele zcela známého a konkrétního, jenže to, co mi provedl Facebook, není dnes trestným činem. Podpořím všemi deseti tuto novelu a se mnou i moji kolegové z SPD. Překročení zákonů musí být trestné, ať se to majitelům sociálních sítí líbí, nebo ne. Prosím o vaši podporu této novely. Zítra to můžete být třeba zrovna vy, kdo nebudete moci vyjádřit svobodně svůj názor.
Já vám děkuji, pane poslanče. Prosím pana poslance Kobzu a připraví se pan poslanec Martínek. Prosím, máte slovo.
Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážený pane ministře, já navážu na své předřečníky připomínkou, že v loňském roce Evropská komise na návrh Věry Jourové představila tzv. Evropský akční plán pro demokracii, což je nádherný eurospeakový výraz, který by se do češtiny dal přeložit jako cenzura. A vše je maskováno údajným bojem proti dezinformacím, šíření fake news a hoaxů. - Což v podstatě znamená, že nám budou říkat a ovlivňovat volby, tak jak si je chceme dělat, že si je máme dělat jinak, navrhnou opatření, kterými nějakým způsobem usměrní, omezí politické reklamy.
Dostane se k moci a zavedou tvrdou cenzuru. Také na těch jeho konferencích potom i předtím banoval řekněme ty svoje odpůrce, kteří tam prohlašovali něco jiného díky jednotkám SS nebo SA. Myslím si, že Evropská unie může nalézt mnohem lepší způsob, ne tak legislativně nedodělaný, který zaručí práva občanů , aby měli svobodu slova na síti.
To nejsou naše prostory. To nepatří těm uživatelům, ten prostor. To patří té společnosti. To jako není vaše. Tam jsou těžena naše data, která jsou potom dále využívána k marketingovým účelům. Prostě totálně se nám změnil mediální prostor, totálně se veřejný prostor sloužící k diskusi stal prostorem zcela soukromým, ovládaným soukromými společnostmi.
Na úvod bych řekl, že si myslím, že určitá historická jména by v české Sněmovně zaznívat neměla. To jméno sem myslím nepatří. A je to i prostor, kam se přelévá do velké míry politická argumentace a politické soutěžení. A když se podíváte na to, jak v České republice, ale i v zahraničí jednotliví političtí kandidáti a politické strany vynakládají stále větší prostředky na reklamy na sociálních sítích, tak je zřejmé, že se to stává stále důležitějším prostorem pro politické soupeření. A v takové chvíli já jsem přesvědčen, že svoboda slova je základní demokratický princip, který má platit v politické diskusi. Pokud otevřeme jakýkoliv prostor pro to, svobodu slova umenšovat, znásilňovat, tak podle mého názoru otevíráme Pandořinu skříňku, která může vést k důsledkům, které ani nechci tady dovysvětlovat. Ale my regulujeme v České republice, v Evropské unii každou blbost, se kterou se podnikatelé potkávají. Jsou regulováni ve stále větším rozsahu u daleko méně podstatných věcí, než je princip svobody slova. Ten zákon určitě není napsán dokonale, určitě se všichni shodneme, že v této podobě pravděpodobně nemůže být schválen, protože je nedokonalý. Ale myslím si, že otevřít diskusi o této věci, zvlášť v dnešní době, kdy podle mého názoru politická korektnost nabývá na síle a sžírá zdravou konkurenční a politickou diskusi, tak je to více než namístě. Já prostě jsem schopen unést i nenávistné příspěvky třeba i vůči sobě na sociálních sítích. Já totiž lidem věřím a vím, že mají svůj selský rozum a že je žádná propaganda neovlivní tak, aby si nenašli svůj vlastní názor, pokud ta konkurence názorů i na těch sítích bude dál pokračovat. Takže já určitě nebudu hlasovat pro zamítnutí tohoto zákona, ačkoliv přiznávám, že ten zákon není dokonalý a bude potřeba upravovat, ale dejme mu prosím šanci a hajme svobodu slova. Myslím, že zrovna Česká republika, která má zkušenosti s tím, co to je cenzura, co to je omezování politických názorů, politických postojů, by na toto téma měla být více citlivá než jakákoliv společnost třeba i na západ od nás, která si takovou tragickou historickou zkušeností jako my neprošla.
Máte slovo.
Pokud je to tato záležitost, tak se to určitě dá tolerovat. Také bych navázal na to, co tady zaznělo. I diktátorské režimy mají svoje parlamenty. A to, co se má skutečně omezovat, není, že mi někdo napíše nějakou urážku, ale to, co se musí. To jsou potom důvody, které by měly omezovat svobodu slova.
Trest až tři roky vězení nebo pokuta až 50 milionů korun jsou na úrovni hrubé nedbalosti při provozu jaderné elektrárny v rámci porušení atomového zákona. I s ohledem na nepřiměřené tresty by návrh pravděpodobně vedl k ukončení některých služeb pro české občany a přesunu českých společností do jiných zemí. Návrh na regulaci oligopolních platforem ohledně omezení možností moderace je možné řešit na úrovni Evropské unie, kde mají hlavní sociální sítě i sídlo. Právě o to se snaží připravovaný evropský Akt o digitálních službách, který má přinést uživatelům lepší ochranu základních práv a účinné záruky pro uživatele včetně možnosti napadnout rozhodnutí platforem ohledně moderování obsahu. Na přípravě aktu se aktivně podílí i pirátský europoslanec Marcel Kolaja a další.
Děkuji. Takže bychom hlasovali až po rozpravě?
Dámy a pánové, pěkné odpoledne. Pane předsedo, kolegyně, kolegové, já trochu rozvedu i ty důvody, proč s tímto návrhem přicházíme, včetně toho, co tady řekl můj kolega Václav Klaus, že to, jak je to navržené, samozřejmě není v definitivní podobě a ve druhém čtení tam může dojít k různým změnám. Omezení svobody - budu teď citovat z důvodové zprávy, aby bylo jasné, o čem my se tady bavíme - omezení svobody projevu jsou odůvodněna základními principy demokratické společnosti. V praxi však dochází k případům, kdy je svoboda slova zcela bezdůvodně a neoprávněně omezována nad tento ústavně aprobovaný rámec. Upřímně, já se tímto tématem, takových řekněme cenzurních zásahů a omezování postupné svobody slova, které se ovšem cenzurou nenazývají, zabývám nějakou dobu. Psal jsem to částečně jak v první knížce Konec finančních negramotů v Čechách, tak zejména v druhé, Šílenosti doby korektní, a to tedy v době, kdy jsem ani poslanec nebyl. Protože na tu lež a projevení nenávisti pamatují už naše zákony. Protože tenkrát většina médií byla proti němu, a i přesto on vyhrál americké volby, protože komunikoval se svými voliči, občany, přes sociální sítě. A vy víte, že se tam bavíme o desítkách milionů uživatelů a sledovatelů. Od toho momentu já pozoruji to, že se to začíná sešněrovávat. Mě překvapuje tak ostrý nesouhlas, který tady řekl kolega Martínek, protože jsem očekával, že to jsou právě tedy Piráti, kteří považují internet za to moře, za ten oceán nekonečný a kteří v jiných oblastech jsou pro určité regulační zásahy. Neřešíme. Řešíme to, že nám vadí principiálně, že se maže něco, co neporušuje zákon, a přitom je to názor a maže se to. Druhý, že platí pravidla nějakých sociálních sítí, se kterými jsme souhlasili, když jsme tam vstoupili. Pokud se nám to nelíbí, ať jdeme někam jinam, což je jako základní argument. A taky ten hospodský musí dodržovat spoustu pravidel včetně toho, že se mu zakázalo kouření. A je to jeho soukromý prostor, vy tam nemusíte chodit. A stejně on to musí dodržovat.
Přečtu ještě několik omluv. Ostatní poprosím o klid, a aby zaujali svá místa v sále, případně debatovali venku.
Proč vás o tomto dva roky starém incidentu informuji? No proto, že pachatelé dobra to dopracovali tak daleko, že se raději nechají znásilnit a neřeší to na veřejnosti, aby neublížili tomu dobru, které páchají.
Pane poslanče, já to nedělám často, vy to víte, ale já vás vedu k věci.
A pozitivní diskriminace jiných skupin obyvatel v jiných případech vedla prokazatelně k tomu, že byly páchány trestné činy, které jejich oběti nebyly ochotny ani nahlásit, protože nechtěly ublížit těm, v jejichž prospěch roky a roky pracovaly. Takže i tady budou případy, kdy kvůli případnému schválení těchto manželství a následných adopcí dojde k tomu, že bude ubližováno dětem a ty děti se ani nebudou ozývat, protože budou mít strach, aby neublížily svým takzvaným rodičům. Pozitivní diskriminace je něco, co likviduje západní společnost. Je to stejné, jako když černošský hráč basketbalu v české lize dvakrát udeří pěstí dva různé hráče, dostane za to směšný trest několik tisíc korun, pár zápasů stop a ještě se diví, že mu někdo napíše na jeho facebook, že je černá opice, a je nešťastný z toho, že on, který používal fyzické násilí, se stal obětí rasového útoku. Řítíme se do toho, že většina společnosti bude terorizovaná dnes a denně ve jménu nějakých údajných, ale speciálních práv všech možných menšin. A my jako většina, aby nás někdo tu nenařkl z rasismu, tu nenařkl z homofobie, tu nenařkl z xenofobie, tu nenařkl z rusofobie, nebo z rusofilství naopak, tak budeme mlčet a jako většina budeme ustupovat a ustupovat a ustupovat, až ustoupíme přesně tam, kde jsem začal svůj dnešní příspěvek. Tahle společnost je extrémně tolerantní. Vždycky byla, je, a dokud nás nenahradí nějací Novoevropané, tak i tolerantní bude. Takže my tady nemáme problém s homosexualitou a s její tolerancí. To je dokonale zpolitizované téma. Je to dokonale zpolitizované téma. A tady se hraje o voliče, nehraje se o nějaký společenský problém. Pamatuji si čistou vraždu z rasových důvodů, pamatuji si čistou vraždu z náboženských důvodů, přípravu teroristických útoků z řad našich muslimů si pamatuji. Pamatuji si spoustu těchto věcí, ale nepamatuji si, že by se probíral v médiích nějaký zásadní pogrom na lidi, kteří mají jinou než tradiční sexuální orientaci. A on se podařil ten sen. Podařilo se zajistit to registrované partnerství. Všichni jsme to slavili a všichni si opravdu pamatujeme, že to měl být poslední krok. Měl to být poslední krok. No a nebyl. Teď je tedy manželství, další budou adopce. A slyšel jsem tady od Marka Bendy, prostřednictvím pana předsedajícího, že on je pro EU a tyhle věci - teď tady zrovna není. Protože tak to dopadne. Evropská unie je extrémně levicový byznys uskupení a neexistuje v Evropské unii země, která by nepostupovala tímto směrem. Ale všichni víme, že to tak je. Agenda Evropské unie je homosexualistická. Není pro tradiční rodinu. Takže opět varuji před tím, že ti aktivisté, kterým před deseti lety stačilo registrované partnerství a dneska chtějí manželství, tak za deset let budou chtít víc a za dalších deset let budou chtít opět víc. A nedají pokoj, dokud to nedostanou, protože ono to jinak nejde, když je nastavený nějaký trend. Co s tím můžeme udělat? No, mohli jsme s tím udělat dvě věci. Jednu jste tady jako Sněmovna kolektivně zavraždili a odmítli, to bylo to referendum. Za tři a půl roku tato Sněmovna opět zavraždila referendum společnými silami. Už jste dávno možná mohli mít podle vlastních průzkumů registrované partnerství. Mohli rozhodnout lidé. Pojďme aspoň jednou v této Sněmovně po dlouhé době udělat tu správnou věc.
To byl v tuto chvíli poslední přihlášený do obecné sloučené rozpravy. Poprosím o dezinfekci řečnického pultíku. Nikoho v sále - mám tady faktickou poznámku, pan Bělobrádek? Tak prosím, pane poslanče.
Já jen, že v Evropské unii je i Polsko, Maďarsko, Slovensko, to jen na doplnění. A Evropská unie je taková, jaké jsou národní státy. Takže podle toho, jaké jsou názory v národních státech, takový je potom i názor Evropské unie.
Nikoho nevidím, sloučenou rozpravu končím. Tak prosím.
Já jsem přesvědčen o tom, že tady sice občas ta debata odbíhala k tématům a k argumentům, které s tím nesouvisí. A já jsem řekl, a znovu to zopakuji, víme, že skutečně některá práva v rámci občanského zákoníku, v rámci civilního práva skutečně naplněna nejsou. Ale pak je férové říci: pojďme toto napravit. Proto jsme přišli s tiskem 211, to znamená s rekodifikací manželství. Podle našeho názoru tyto hodnoty je třeba chránit před tou relativizací.
Ptám se ještě zpravodajů - u jednoho tisku je to pan poslanec Novák. Má. Prosím.
Velmi rychle jenom shrnu, že tady vystoupilo mnoho poslanců, vyslechli jsme jistě věcnou debatu. Slyšeli jsme příběhy různých lidí, za což děkuji.
Paní poslankyně Procházková také má zájem o vystoupení. Prosím, máte slovo. Nejprve tedy začneme bodem číslo 1 a to je
Pane předsedo, dámy a pánové, já se omlouvám, teď tady vystupuji s přednostním právem za klub ODS. Já bych poprosil o přestávku v délce pět minut před závěrečným hlasováním.
My teď budeme hlasovat zamítnutí. Dobře, tak já otevřu bod, jenom to uvedu.
Jako už mnohokrát opakuji: to, že se normální rodiny rozvádějí, a to ve vysokém procentu, není důvod k tomu, abychom normální rodinu s tátou a mámou likvidovali a postavili na roveň registrovanému partnerství, ale je to naopak důvod takovou rodinu zvýhodňovat. Chtěl jsem říci zvýhodnit ještě více, ale jednoduché počty ukazují, že ti, kdo mají děti, jsou naopak díky nákladům na jejich výchovu ekonomicky diskriminovaní oproti bezdětným. Takže přicházejí s nápadem sebrat rodinám s dětmi i ta malá, víceméně deklarativní zvýhodnění. Všichni občané jsou si před zákonem rovni. To už platí. Takže tu nemluvme o jakékoliv diskriminaci kohokoli. Ano, je to nemilé, ale zatím ani dnes by nikoho nenapadlo prosazovat právo být čestný dárce krve každému bez ohledu na to, zda krev daruje, či ne. Ale pokud půjdeme stejným směrem, jaký tu dnes ukazují někteří poslanci z jiných stran, pak ano, i toho se asi dočkáme. Jeden z nejhlasitějších argumentů těch, kteří tady prosazují uzákonění manželství stejnopohlavních párů, je, že chtějí adoptovat děti z dětských domovů. Je to jedna velká lež lidí, kteří nikdy v dětském domově nevyrůstali. Ten dětský domov je tam dodnes. Není to pravda. Říkají to lidi, kteří dětský domov osobně nezažili. Já jsem neslyšel jediného z těchto aktivistů, že sám vyrůstal v dětském domově. Je to výmysl. Je to lež a já jsem toho příkladem. Není to tak, i malé děti v dětském domově, jako jsem byl já, jsme lidi a není možné bez toho, aby se ty děti vyjádřily, aby měly možnost říct svůj názor, tak jen tak si někoho adoptovat. Nikdy nebyli v dětském domově a opakují tuto nesmyslnou lež. Jedinou situací podle mě je spáchat sebevraždu pro takové malé dítě. No tak vy tady říkáte "ježiš". A říkají to právě ti, co v tom dětském domově nebyli nikdy, tak říkají "ježiši". Takže to je můj názor na tuhle problematiku, co se týče adopcí. Co se týče druhého bodu dnešní schůze, tak je to ústavní zákon, abychom explicitně stanovili manželství jako vztah muže a ženy. Při jeho čtení mě jako první napadla myšlenka, že zoufalá doba nás nutí dělat zoufalé činy. A tak v rámci obrany základních hodnot se naprosto standardní a samozřejmé pravdy snažíme uzákonit, a to zdánlivě nejvyšším zákonem, tedy Ústavou. Jde tu například o práva občanů bránit sebe a svou zemi se zbraní v ruce, nebo tak primitivního a samozřejmého faktu, že manželství je vztah muže a ženy. Navzdory tomu je dobře jít i touto cestou, tedy pokusit se zakotvit do naší Ústavy základní pravidla. I suverénní Česká republika totiž může být organickou a funkční součástí evropského společenství.
Také je to špatně. Máme přednášet argumenty, máme hájit, a to naprosto racionálně, věcně a kultivovaně, svůj postoj a názor, ale nemáme sklouznout k agresi, která skutečně není důstojná této debaty. Je to debata hodnotová a vůbec neřeší ty problémy, kterými bychom se i my jako poslanci zde měli věnovat. Musí zde trávit čas také ministři této vlády, kteří... Máme informace o Pražském jaru a podobně, ale kultura není jenom Pražské jaro. Máme také regionální kulturu, a v tuto chvíli se věnujeme debatě, která by zcela jistě počkala. Skutečně to tak působí, působí to dojmem, že je potřeba něco zakrýt, něco překrýt, tak otevřeme debatu, která od roku 2019, někdy od března, byla zastavena. To, že ze Sněmovny zmizela bývalá kolegyně Maxová, která byla nositelkou toho sněmovního tisku 201, tak přece nebyl ten důvod, že ten sněmovní tisk a ta debata byly zaparkovány někde na 350. pořadí v rámci programů jednotlivých schůzí. A teď v tuto chvíli, v době, která je nejméně příhodná, tak zde naprosto bizarním způsobem tu debatu otevíráme. Takže tolik dvě poznámky na úvod. Je dobré si tady připomenout, co je jeho obsahem. A tímto dokumentem je právě Listina základních práv a svobod. A tady možná kratičká odbočka. Úmyslně říkám stabilní, a nikoliv tradiční, protože rodina jako taková samozřejmě měla jiné charakteristiky v 19., 18. století. Realita bohužel nedopřává štěstí v podobě úplné rodiny a šťastného manželství úplně každému. To je realita, toho jsem si vědom. Manželství muže a ženy má typicky potenciál naplnit všechny hlavní funkce rodiny, zvláště přivést na svět další generaci a vychovat ji v nenahraditelné, vzájemně nezastupitelné a komplementárně působící mateřské a otcovské lásce i vzoru. Manželství není věc debaty o právech, není to otázka diskriminace a zároveň to není něco, co by mělo vytvořit formu pro láskyplný vztah dvou lidí. Prostě lásku nelze spoutat zákony. Stát nemá upravovat emocionální citové vztahy. Je každého svobodným rozhodnutím, s kým žije v partnerském soužití. Jestli něco my zákonodárci nemáme dělat, tak to je lézt lidem do ložnice. To vůbec není předmětem našich úvah, to nemá být předmětem našich diskusí. Manželství je jedinečné společenství muže a ženy, které má svoji nezastupitelnou hodnotu.